To si lze snadno ověřit kontrolou transparentního účtu." Předchozími díly tohoto seriálu byly například neuvěřitelné interpretace jeho schůzek s policejním prezidentem Švejdarem ze strany ministra vnitra a předsedy hnutí STAN Víta Rakušana. Nebo absolutně šílený příběh s dlouhodobým pobytem poslance Farského ve Spojených státech amerických, kde bude zároveň, aniž by jako poslanec pracoval, čerpat poslanecké benefity financované českými daňovými poplatníky, i když se zavazuje, že je pošle různým neziskovým organizacím. Tyto částky na účet hnutí posílaly firmy, které ovládají stejné subjekty, fyzické i právnické osoby, které ovládají nebo v minulosti ovládaly firmy registrované na Kypru, který je vyhlášeným daňovým rájem Evropy. Mnohdy firmy se skrytou nebo částečně skrytou vlastnickou strukturou. Za pouhé dvě měsíce bylo takto hnutí STAN účelově rozdrobeně zasláno přes 3 miliony korun. A právě už jen toto účelové rozdělování plateb a darů vzbuzuje velké a oprávněné pochybnosti, za jakým účelem se tak dělo a proč to mělo zůstat skryto. Navíc ohledně tohoto pochybného sponzoringu nejde u hnutí STAN o nějakou výjimku nebo nahodilost bez dalších souvislostí. Připomeňme si, že inkriminované sponzorské platby na účet hnutí STAN přicházely v době následující těsně po volbách a trvající právě do okamžiku, kdy Věslav Michalik rezignoval pod tlakem veřejného mínění na svou nominaci na ministerský post. Mohu ty firmy jmenovat. Aniž bych fandil jiným politickým subjektům, které v minulosti tyto problémy měly, tak prostě ten rozdíl v informování těch médií je naprosto diametrální. Nebo snad existují dobré a špatné daňové ráje? Politicky vhodné a nevhodné anonymní firmy? A kde jsou všichni dříve tak aktivní investigativní novináři? Ale to je jen tak na okraj. Tento Michal Redl byl pak s Radovanem Krejčířem stíhán ve dvou kauzách, například ohledně tunelování České spořitelny, kde zmizelo 100 milionů korun. A tak dále a tak dále. Mohl bych tady číst dál o panu Polčákovi, o panu Redlovi, ale myslím si, že to nemá cenu. Tak jenom abychom věděli, jak to vlastně bylo. Mohli bychom se tomu i zasmát, kdyby nešlo o tak závažné věci a o tak nebetyčnou aroganci moci a výsměch občanům v podání hnutí STAN. Já doufám, že příslušné orgány budou mít stejný metr na všechny a že se dobereme pravdy o skutečném pozadí sponzoringu hnutí STAN. Od představitelů hnutí STAN se totiž pravdy zjevně nikdy nedočkáme. Ale pověstné břevno ve svém oku nikdy neuvidí.
Nyní je tedy s přednostním právem na řadě paní předsedkyně Schillerová. Z pracovních důvodů mezi 13. a 18. hodinou se omlouvá pan poslanec Jan Volný. Prosím máte slovo, paní předsedkyně.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já možná chvíli počkám, jestli budete tak hodná.
Prosím, abyste se ztišili. Dnešní jednání zahájíme projednáváním přerušeného bodu 68, Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry. Ještě jednou vás chci poprosit o ztišení, případné přesunutí vašich individuálních rozhovorů do předsálí. A nyní tedy budeme pokračovat v přerušené rozpravě.
Já jsem v tu chvíli žádnou přestávku nevyhlásila a přerušila jsem schůzi na poradu předsedů poslaneckých klubů. Předsedové poslaneckých klubů se sešli a jednomyslně se dohodli, že schůze bude přerušena do 18 hodin. To jsem následně oznámila a postupovala jsem v souladu s jednacím řádem.
Načtu omluvu. Další přihlášený do rozpravy je pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný.
Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, vládo, kolegyně, kolegové. Ale já pevně doufám, pevně doufám, že tady skutečně toto si dokážeme odpustit, a vzhledem k tomu, že všechny příspěvky zazněly, budeme moci přejít k hlasování a svoji vůli či oprávněnou nevůli vyjádřit důvěru vládě, vyjádřit hlasováním.
Pane předsedo, jestli tedy chápu, tak váš návrh nezazněl v tuto chvíli, jenom avizujete. Zazněl - zazněl, ano, omlouvám se, tady jsem zároveň něco konstatovala. Dobře, budeme tedy bezprostředně hlasovat, protože zazněl procedurální návrh. Naprosto se s tím ztotožňuji, je to opravdu tak. A my tedy budeme pokračovat případně v jednání a hlasování i po 21. a dalších hodinách. Nejdříve pan ministr Stanjura a následně pan předseda poslaneckého klubu SPD Fiala.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já bych vůbec nevystupoval, ale musím reagovat na pana poslance Výborného. Jak nás neutaháte? My jsme to ráno skutečně chtěli hlasovat, kdyby se na české mediální scéně neobjevilo to, co se objevilo, a potřebovali jsme to vysvětlit.
Dámy a pánové, nevidím už nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy, proto rozpravu končím.
A já pevně doufám, že neuslyšíme zase ticho jako u těch dvou předcházejících ze strany vládní koalice, a to ticho v tomto případě nejen hnutí STAN, ale celé pětikoalice a nové vlády, když se má vyjádřit k pochybnému financování jedné z vládních stran. Vládní strany, která mimochodem má za předsedu i vicepremiéra a především ministra vnitra. Ministra vnitra, kterému nevadí, že jako předseda hnutí STAN přijímá sponzorské dary od společností, které jsou vlastněny neprůhlednými strukturami na Kypru nebo v Lucembursku. Vaše vláda žádá tuto Sněmovnu o důvěru. Jediné vysvětlení, které zatím zaznělo, je, že společnosti posílající v součtu milionové dary mají české IČO, takže je přece všechno v pořádku. České IČO mají samozřejmě i společnosti, o kterých by nikdo netvrdil, že české jsou. Nebo podle vás jsou firmy jako Samsung, IBM, ale třeba i Rosatom české? Jde samozřejmě o to, kam jejich vlastnická síť vede, o celou tu strukturu. Firmu založila společnost EUROMATER, SE, na Kypru zastupovaná kyperským občanem Christosem Eliou. Já se tedy ptám: To jsou tedy podle vás ty české firmy? Je navíc velmi podivné a zvláštní, že vaše hnutí sponzoruje ztrátová společnost. To samozřejmě nejsou jediné případy. Klíčová otázka totiž zní: Kdo jsou lidé stojící za těmito firmami? Od koho jsou skutečné dary? Chtělo by se říct, že až komicky pak působí některé body z programového prohlášení nové vlády. To by ale nesmělo jít o tak závažnou věc. Cituji z programového prohlášení: Nebo ještě lepší citace: Odstřihneme firmy z daňových rájů od veřejných peněz. Jak to jde dohromady s tím, co jsem zmínila? Jak to jde dohromady s tím, že jedna z vládních stran, která je podepsaná pod tímto programovým prohlášením, dostává sponzorské dary od společností s kyperskými majiteli, nebo firem, jejichž struktura na Kypr vede? A tím bohužel nekončíme. Těch podivných plateb je mnohem více. Mám pokračovat? Já myslím, že není třeba. A o té jsme se dnes dozvěděli také spoustu zajímavého. Společnost REMA Systém je ze zákona nezisková firma a jako taková není oprávněna finance použít na sponzoring politických stran. Zákon jí totiž taxativně ukládá, jakým způsobem smí výnosy použít. V tom výčtu ale určitě nenajdeme financování politických stran. Jeden z jejích majitelů, Ladislav Dušek, je přitom navíc trestně stíhaný z daňových úniků. Alespoň takové informace jsme si dnes ráno mohli přečíst v médiích. A třešnička na dortu? Společnost REMA A já se tedy ptám: I tento dar prošel vaší kontrolou? A také to shledáváte bezproblémové? Možná jsem příliš upjatá, ale skutečně vám to nepřijde zvláštní? Znovu musím opakovat: Společnost stíhaného člověka sponzoruje politický subjekt, jehož předseda je zároveň ministr vnitra. K tomu ani člověk nemusí být detektiv, stačí sledovat média. A on to ostatně potvrdil i sám pan Michalik. Dovolím si připomenutí pár novinových titulků z poslední doby. Desítky milionů z neprůhledné kyperské firmy šly do solárního byznysu budoucího ministra. Kyperská firma, od níž si půjčila Michalikova společnost, patřila jeho ženě. A když se posunu o pár týdnů dopředu, protože nic vysvětleno nebylo, tak pokračuji. Podivné dary na účtu STAN. Propojené pozadí štědrých darů. Policie se zajímá o kyperské sponzory STAN - Mladá fronta DNES 22. prosince. A konečně dnes ráno: STAN sponzorují firmy stíhaného muže. Zatím peníze nevrátíme, říká ministr Rakušan - Seznam Zprávy. Opravdu nevnímáte tu souvislost? Ale všechny pochybnosti zůstaly.
Nyní prosím o vystoupení určených ověřovatelů a oznámení výsledku hlasování. Prosím.
Ráda bych vám i občanům České republiky na tomto místě sdělila, že právě teď byla vyslovena vládě České republiky důvěra.
Konstatuji, že Poslanecká sněmovna vyslovila vládě důvěru, a předávám mu tímto slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vše, co mělo být řečeno, už zde zaznělo, a možná i něco navíc.
Blahopřeji vládě Petra Fialy a samozřejmě jí přeji hodně úspěchů a štěstí. Končím projednávání tohoto bodu a zároveň přerušuji schůzi do pátku 14. ledna, 9 hodin.
Ano, někteří říkají, že i Maďarsko, i Polsko zvedlo úroky, to je pravda, ale nikdo tak dramaticky nezvedl. A ti lidé si brali ty hypotéky a já to považuji za nefér. A byty samozřejmě. My jsme jasně řekli, že DPH je řešení. Proto my jsme navrhovali i odpuštění POZE, těch obnovitelných zdrojů. Nechci se vracet k tomu solárnímu tunelu, na který platíme stále 27 miliard ročně. Takže v cenách energií mně je líto, že tam jsme se neshodli. Vy jste přišli s jiným modelem, uvidíme, jak to bude fungovat. Ohledně těch úředníků. Musíme si říct, kdo jsou ti úředníci. Ale není pravda, že bychom nešetřili. Ano, to je určitá dysbalance, ale my stále máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě. Vy stále říkáte, chybí vám 300 000 lidí. Takže to je samozřejmě problém, vy to kritizujete. To jsou lidé, které potřebujeme. A my jsme například hasičům vyšli x-krát vstříc, aby dostali ty počty, které potřebují. Takže o tom to je, tam se na tom neshodneme. No a potom jste tady, pane premiére, vyjmenoval ty daňové brzdy. A to jsme udělali. A snižovali jsme daně. Důchodová reforma, o tom se mluví od revoluce. Energetika, Dukovany. A pokud by se vám povedlo Praha-Tábor 70 kilometrů PPP projekt, byla by to pecka! Obchvat Prahy ještě se nezačal, obchvat Prahy. Tam určitě všechno budeme podporovat. My si myslíme, že naše země je ve skvělé kondici. A hlavně ten deficit za rok 2021 a 2022, my přesně víme, kde je. Vždyť úspory domácností za poslední dva roky stouply o 547 miliard. A znovu opakuji: Samospráva, obce, města mají 313 miliard na účtech! Hřib má 90 miliard! Neví, na co to má, když neinvestuje. A kraje mají 71 miliard. A můžete se spolehnout, že budeme, jak jsem to slíbil, konstruktivní opozice.
K přijetí usnesení o vyslovení důvěry vládě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Můžeme tedy přistoupit právě k tomuto aktu.
Třeba ten dar od něj opravdu nepřijalo a má přísná pravidla. Potom se hnutí ANO omlouvám. Ale podle toho, jak jsem se díval do jejich účetnictví, tak i v té době přijímalo dary od trestně stíhané osoby, kterou byl premiér Babiš. Já nevím, jestli Agrofert by bez dotací náhodou taky nebyl ve ztrátě, ale to už jsou věci, které jsou jenom ukázkou toho, jak licoměrně se tady přistupuje k celé této argumentaci. A ještě jednou říkám, pokud pan Okamura říká: dám trestní oznámení, ať to prošetří policie, ať to vyšetří soud - pane Okamuro, udělejte to. Pokud máte jakékoli podezření o našem financování, které máme auditované, zkontrolované, a nikdy jsme neporušili zákon, udělejte to. My budeme jedině rádi. Trestní oznámení na co? Na nezákonné financování hnutí STAN? Žádnou nezákonnost i podle externích právních analýz v tom nespatřujeme. Ale udělejte to. Ať to policie prošetří. Pokud máte představu, že žijeme ve státě, kde ministr vnitra vstupuje do nějakých kauz a ovlivňuje vyšetřování, tak to tedy dost pochybujete o kvalitě našich policejních orgánů. Já o nich nepochybuji. Doufám, že to bývalí ministři nedělali. Já jako současný ministr to rozhodně nedělám a dělat to nebudu. Dejte trestní oznámení, ať to prošetři Policie České republiky, ať se ukáže, že hnutí STAN žádný zákon neporušilo!
Děkujeme.
Děkuji za slovo. V minulém funkčním období Pirátská strana měla 22 poslanců, nevím, jestli to teď řeknu úplně správně, a Starostové 6 poslanců. Ale to tady ty subjekty byly samostatně. Ve volbách do Poslanecké sněmovny se rozhodly kandidovat společně, a samozřejmě Starostové a nezávislí, ti už jsou tady delší dobu. Já si pamatuji, že když jsem se stala poslankyní, tak Piráti tady byli úplně nově, přišli do Sněmovny a předseda strany Ivan Bartoš a předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek předkládali řadu protikorupčních zákonů. Podle její zprávy máme rezervy v boji proti korupci. Byly zveřejněny stovky smluv. Když jsem byla na Ministerstvu vnitra, řešila jsem s nimi jak zákon o registru smluv, tak zákon, který vešel v platnost a v účinnost v rámci dohledu nad financováním politických stran. A jako nejaktivnější a na prvním místě se umístil Jakub Michálek.
To byl zatím poslední příspěvek, poslední řečník s přednostním právem do této rozpravy. Já vnímám přihlášku, jenom ještě prosím seznámím Sněmovnu s omluvou. Je to omluva pana poslance Matěje Ondřeje Havla dnes mezi 11. a 18. hodinou z pracovních důvodů. A nyní prosím, pane předsedo. Pan předseda Marek Benda má slovo.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat a jako garanční výbor jsme určili výbor pro životní prostředí u tohoto tisku. Hlásí se někdo, kdo chce navrhnout další výbor k projednání?
Já bych navrhoval další výbor hospodářský, k projednání hospodářskému výboru.
Pane poslanče, prosím? Je tu ještě jeden návrh na doplnění výboru k projednání. Pane poslanče, prosím.
Ano, já vzhledem k tomu, že se to dotýká oblasti vodovodů a kanalizací a dále oblasti potravinářského průmyslu, navrhuji zemědělský výbor.
Zemědělský výbor zazněl jako další. Ještě se hlásí někdo, aby navrhl alternativní výbor k projednání? Nikoliv. Já to shrnu. Máme návrhy na hospodářský výbor, zdravotní výbor a zemědělský výbor. Dám hlasovat o návrhu na projednání předloženého tisku v hospodářském výboru. Ukončuji hlasování. Další faktická poznámka je tu, pan poslanec Flek. Takže budeme hlasovat znovu o přikázání k projednání v hospodářském výboru. Zahajuji tedy hlasování a ptám se, kdo je pro, aby byl předložený návrh projednán v hospodářském výboru? Návrh byl zamítnut, čili hospodářský výbor nebude projednávat tento návrh zákona. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro to, aby předložený návrh projednal zdravotní výbor? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut, čili ani zdravotní výbor nebude předložený tisk projednávat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby předložený návrh projednal výbor zemědělský?